Víme něco o žalobě Evropské komise na Rakousko? Pokud jste byli proti tomu návrhu z jiných důvodů, v pořádku, já to akceptuji. Ale poprosil bych, abychom tady říkali pravdu a nevymýšleli si a nevymlouvali se na Brusel, a tím omlouvali své vlastní politické rozhodnutí a své vlastní politické kroky.
Děkuji za slovo. Dovolte mi jenom velmi stručně uvést několik důvodů, proč naše politická frakce nemůže podpořit tento zákon. Není to proto, že nebyl přijat pozměňující návrh pana poslance Plíška. Nicméně pokud by tento zákon byl moderní normou, která by mohla být označena za protikorupční, tak bychom ji podpořili bez ohledu na to, že z klientelistických důvodů nebyl přijat pozměňující návrh pana poslance Plíška. Vláda se bohužel ubírá zcela opačným směrem, než byla poslední protikorupční novela. To je nejvíc v historii. To je víc, než bez výběrového řízení zadala Nečasova vláda za celou dobu svého období, a to jste tu Nečasovu vládu dramaticky kritizovali. A tváříte se jako umytí andělé. A protikorupční organizace zcela jistě vědí, z jakých důvodů mlčí jak zařezané.
Není možné, aby v sále deset lidí stálo a diskutovalo. Prosím, usaďte se na místa. Pokud nepomůže obecný apel, budu vás vyzývat jmenovitě.
To je docela komická situace za předpokladu, kdy vláda zavádí jedno represivní opatření za druhým a chce mít u daňového poplatníka přehled o každé koruně, pokud možno i o každém pohybu na jeho účtu. Do toho ty vůbec nesmíš vidět. Naprosto odlišný přístup k daňovému poplatníkovi a naprosto arogantní a odlišný přístup při zadávání veřejných zakázek, které se chystáte dělat: Chceme vidět každou tvoji korunu, ale do 50 % zakázek, které my budeme zadávat, ty vidět nesmíš, protože ti do toho nic není. Plať a chovej se jako poddaný! To je důvod, proč my tento zákon v žádném případě nemůžeme podpořit. Myslím si, že až bude schválen, tak s naprostou hrdostí se můžete certifikovat na vládu systémové korupce.
Především tak vítám největší změnu, která se týká nebankovních poskytovatelů, a těch je dneska bezmála 60 tisíc. Je jich tedy bezmála 60 tisíc a nepodléhají víceméně žádné relevantní kontrole. Stačí mít pouze živnostenský list a podnikat na tomto trhu. Je to také systém licencování poskytovatelů půjčovat peníze, a to pouze s oprávněním od České národní banky. Mohu jmenovat Irsko, Itálii, Maďarsko. V Německu dokonce mohou takto podnikat pouze bankovní domy. Proto si myslím, že je naprosto oprávněné, aby ona tuto kontrolu a toto licencování také prováděla. Je tam také významné to, že subjekt, který chce podnikat na tomto trhu, musí prokázat úroveň odbornou, musí prokázat jistou důvěryhodnost, ale také kapitálové zázemí. To je navrženo ve výši 20 milionů korun jako vlastní kapitál. Očekávám také v rozpočtovém výboru jistě bohatou a zajímavou diskusi k tomu, i když jak jsem říkal, již řada věcí se diskutovala právě na semináři. Myslím si, že bychom se měli zamyslet i nad tím, zdali v případě prodeje nemovitosti byla možnost toho předčasného splacení, a to bez úhrady nákladů, respektive úhrady určité sankce tomu poskytovateli, věřiteli. Není to opět žádná novinka, která by se měla objevit v našem právním řádu.
Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Zatím poslední písemně přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ještě jednou hezké odpoledne. Ten zákon je svým způsobem průlomový. Jinak návrh vychází ze směrnice, která ve velké míře reflektuje právní úpravu v oblasti spotřebitelských úvěrů dle Evropské unie. Dodatečné náklady na přizpůsobení nové legislativě by přitom normální a seriózní podnikatelé měli unést zcela bez problémů. Systém by měl být dohlížen Českou národní bankou. Návrh také kategorizuje na principu odpovědnosti samostatné zprostředkovatele a vázané zástupce. Vázaný zástupce může být zastoupen pouze jednou osobou, samostatným zprostředkovatelem nebo poskytovatelem, kteří za něj odpovídají. Nemůže mít tedy další vázané zástupce. Je tam základní požadavek maturita a prokázání odborné zkoušky. Navrhuje se také v zákoně vznik akreditovaných zkušeben. Ty by akreditovala Česká národní banka po splnění určitých požadavků.
Děkuji za slovo. Jenom opravdu velmi krátce. Úsvit jako takový nemůže podpořit tento návrh zákona. A není to s ohledem na to, že neprošel pozměňovací návrh pana Plíška.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat bodem Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek je vám předkládán také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právě zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o úpravy technického charakteru, změny pojmosloví. Jedná se o provázanost zákona o zadávání veřínek s právním řádem České republiky.
Otevírám rozpravu.
To je návrh jednoho z kolegů, který říká, že má zákon platit sedm dní po jeho vyhlášení, což by opravdu přineslo velké problémy zadavatelům.
Táži se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, máme zde jeden pozměňovací návrh, který zní, že tento zákon, tedy ten doprovodný zákon, nabývá účinnosti sedmým dnem po jeho vyhlášení. Garanční výbor tento pozměňovací návrh projednal a dal k němu nedoporučující stanovisko.
Dvakrát nesouhlasné stanovisko. Ano, dvakrát doporučující. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Prosím pana ministra zdravotnictví a pana zpravodaje pana poslance Pavla Antonína. Není zájem. V tom případě otevírám rozpravu.
Děkuji za slovo. Tak to slíbilo Ministerstvo zdravotnictví. K tomuto slibu se však objevil návrh, že kvůli cenotvorbě je potřeba vytvořit gigantickou databázi, ve které by měly být soustředěny zdravotní údaje všech občanů České republiky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jurečka z rodinných důvodů, paní ministryně Marksová do 10.30 z pracovních důvodu a pan ministr Ťok z dopoledního jednání z pracovních důvodů. Poté bychom se případně zabývali body z bloku prvního čtení. Ještě než otevřu bod 163, tak zde mám žádost ke změně pořadu schůze.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dlouho nezdržím.
Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid. Usaďte se na místa, nediskutujte a poslouchejte řečníka.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Takže bod 51 zůstává a po něm můžeme řadit body další. Pokud se nikdo nehlásí k pořadu schůze, budeme hlasovat. Pro 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. To znamená, že v 15.30 budeme projednávat bod 73, po něm bod 51, po něm bod 14, po něm bod 10 a poté bychom se zabývali body z bloku prvních čtení. Připomínám, že jsme bod přerušili v pátek 4. března. Rozpravu je ukončili a o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Chci jenom připomenout, že minulý pátek... Považuji za slušné vás seznámit, k čemu jsme došli na naší poradě. Velmi krátce, asi bych volil tři nebo čtyři body. Za prvé, tento zákon údajně přináší zjednodušení pro všechny, kteří se jím budou řídit. Přitom je o sto paragrafů delší než stávající zákon. Za druhé, zákon nebyl kvalitně připraven. Všechno ostatní podávali vládní poslanci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Prvním pevně zařazením bodem je Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 21. října 2015 na naší 33. schůzi Poslanecké sněmovny a obecná rozprava byla ukončena.
Tak prosím o pět minut.
Pokračovat budeme v 15 hodin 39 minut.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pan ministr Dienstbier dostatečně objasnil důvod předložení novely tohoto zákona. Já zejména zrekapituluji základní body úpravy, o kterých budeme v tomto případě rozhodovat. Účelem novelizace je legislativní zpřesnění postavení Etické komise a jejích členů v právním řádu, a to na základě poznatků praxe. Nynější právní vztah obsahuje některé nepřesnosti a mezery, které novela zákona odstraňuje. Upřesňuje se, proti kterým vydávaným rozhodnutím je možno podat odvolání k Etické komisi. Jedná se o řešení komfortnější ve vztahu k žadatelům o přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu, kdy bude Etická komise rozhodovat jednak o odvolání, tedy v řádném opravném prostředku proti meritorním rozhodnutím ministerstva ve věci, ale bude také příslušná k rozhodnutí v řízení o obnově řízení a přezkoumání meritorních rozhodnutí ministerstva. Přínos pro žadatele lze nalézt zejména v povinnosti ministerstva informovat žadatele o průběhu řízení o jeho žádosti. V těchto věcech lze předpokládat velkou časovou náročnost k získání archivních dokumentů a zpracování stanoviska. Žadatel alespoň bude informován o kroku ministerstva, které o odborné stanovisko požádalo. V zájmu posílení prvku nezávislosti Etické komise se také navrhuje výslovně vymezit důvody pro odvolání člena Etické komise v průběhu jeho funkčního období. Lze tedy shrnout, že cílem tohoto vládního návrhu je víceméně náprava nedostatků platné úpravy z roku 2011 s ohledem na poznatky praxe.
Prosím, pane předsedo.
Já chci jenom připomenout vznik toho zákona. Bylo to v minulém volebním období. Takže poměrně výraznou většinou jsme tento zákon schválili. Někdy se přeme, na koho dopadá konkrétní zákon. Tak tady si myslím, že ta skupina je úplně jasná. Jsou to účastníci protikomunistického odboje. Jim je ten zákon určen. Myslím si, že v té době jsme schopni najít takové znění zákona, s kterým bude souhlasit i Konfederace politických vězňů. Pro ně to píšeme.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.
A já to zkrátím.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Vzhledem k vetu, které přednesl pan předseda Stanjura, se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost - obranu jako garančnímu výboru. Není tomu tak, Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh je přikázán výboru pro obranu jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Je tady návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů na 30 dnů a já jsem o tom zahájil hlasování. Kdo je proti? Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Táži se tedy zpravodajů výborů, jestli mají zájem vystoupit v rozpravě. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že to bylo z pověření pana předsedy vlády. To jenom tak pro pořádek. Novela dále reaguje na dosavadní praxi a zkušenosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a má za cíl zvýšit právní jistotu účastníků správních řízení a zvýšit vymahatelnost práva jako takového. Obecně lze shrnout, že novela by měla přinést spíše dílčí změny, převážně legislativně technického charakteru. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a neodporuje základním ustanovením Ústavy ČR. Danou změnou nejsou narušena ani další základní lidská práva či svobody. Návrh však není přímo implementační. Předmětné oblasti se částečně dotýká i judikatura Evropského soudu pro lidská práva střežící ochranu práv vyplývajících z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Proti rozhodnutí úřadu o správním deliktu nebo přestupku a uložení pokuty za jeho spáchání je přípustný řádný opravný prostředek - rozklad. Novela sama o sobě nevyvolává potřebu navýšení pracovních míst na Úřadě pro hospodářskou soutěž. Odpovědnou osobou na straně úřadu je ve správním řízení vždy úřední osoba. Určení konkrétní úřední osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů, přičemž popis své organizační struktury úřad zveřejňuje na svých webových stránkách, což je jeho povinností. Úřední osoba je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat příslušným služebním průkazem. Správní řád stanoví, že rozhodnutí musí obsahovat jak označení úřadu, tak i podpis úřední osoby. Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadní legislativy regulující ochranu hospodářské soutěže, navazuje na praxí ověřené instituty a zároveň řeší problematická ustanovení.
Ale když to projde, co bude příště? Zůstatek na účtu? Ale co není dneska, může být zítra nebo pozítří. Mnohem lepší je to nezavádět než to zavést a pak to postupně rozšiřovat. Já čtu v novinách, jak chudák policajt někam něco napíše a banka mu měsíc odpovídá. Protože zástupci bank nám říkají úplně něco jiného. Nevím, kde je pravda, a nemůžu to vědět. Ale zatím nikdy neprošel. Princip je nebezpečný.
Já děkuji panu předsedovi. Pardon, pane ministře, nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Po něm s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
FAÚ byl zkriplován okamžikem, kdy Ivan Langer zrušil FIPO, protože přestali mít policejního partnera. Nebudu souhlasit se zkrácením lhůty, navrhnu výbor pro bezpečnost. Mám vám to spočítat ještě dál, jak dlouho jste to blokovali?
Děkuji panu poslanci Gabalovi.
Děkuji, pane předsedající. Žádná statistika neexistuje, jak dlouho trvala odpověď.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Já se omlouvám, vaším prostřednictvím panu poslanci Gabalovi. Projednáváme předlohu registrů účtů.
Děkuji.
Opravdu mapování toku peněz od okamžiku, kdy FAÚ zadrží na libovolném účtu určitou částku a pak mapuje ten tok, nijak nesouvisí s registrem účtů. To jsou prostě dvě oddělané problematiky. A žádnou souvislost to nemá.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.